Komunistická strana teď přichází se snahou zrušit karenční dobu. Je zajímavé, že nepřichází v této souvislosti s návrhem na obnovení placení nemocenského pojištění i u zaměstnanců, protože to bylo spojeno také se zrušením karenční lhůty, a dokonce nepřichází ani s tím, co platilo před zavedením karenční lhůty, že za první tři dny příslušelo nemocenské pouze ve výši 25 % vyměřovacího základu.
Je tam veliké množství odborníků. Zároveň si dovoluji připomenout jednu věc a tou věcí je to, že tento zákon vnáší do systému regionálního rozvoje a jeho podpory ze strany evropských fondů významnou nerovnováhu. To jsou regiony, které jaksi jsou co do schopnosti podílet se na čerpání prostředků pro podporu regionálního rozvoje o kategorii níže. Ono se to projeví také samozřejmě i v množství prostředků, které by měly plynout z evropských fondů do těchto území. Zdá se, jako bychom se tady pohybovali mezi dvěma extrémy. Já si myslím, že tím, že to přenášíme znovu na města, v podstatě se pohybujeme mezi dvěma jakýmisi póly samosprávné soustavy. Jsou soudně stíháni za to, jakým způsobem hlasovali v radách nebo v zastupitelstvech.
Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl jenom podpořit to, co říkal pan kolega Zahradník. Jsem tam zastupitelem třetí volební období.
Navážu na vystoupení pana poslance Benešíka. A to je velký rozdíl mezi dobrým projektem a dobře napsaným projektem. A pokud kraje budou mít dobré projekty, tak uspějí. Jsem o tom pevně přesvědčen. A teď k pozměňovacím návrhům.
A chci se silně ohradit, že tato novela byla připravována někým jiným než naším resortem. Součástí jsou všechny asociace, Česká asociace pojišťoven, kraje, resorty, obce, Svaz měst a obcí a ostatní. Čili všichni se podíleli na přípravě tohoto zákona, a ne nějaké dvě asociace a pojišťovny. My jsme vyšli všem vstříc tak, aby to bylo v souladu se směrnicí Unie a s cílem ochránit spotřebitele.
Jsem přesvědčen, že je důležité, abyste vyslechli závěrečné slovo. A kdo bude diskutovat o něčem jiném, prosím v předsálí.
Pojišťovny nehradí všechny dluhy a pojišťovny neručí za nasmlouvané hotely a letadla. Ručí pouze za prodané zájezdy. Novela nejde nad rámec směrnic. To požadovaly všechny profesní asociace, obě asociace i ČAPka a ostatní. My jsme toto navrhovali, nicméně to zamítly cestovní kanceláře. Čili zde reaguji pouze na to, co bylo připravováno. Tedy jsme ve třetím čtení a samozřejmě za Ministerstvo pro místní rozvoj žádám Sněmovnu, aby postoupila tento návrh zákona do třetího čtení. Tady musím říct, že podle našeho názoru žádný významný nesoulad není a tento zákon byl zpracováván v souladu s Ministerstvem spravedlnosti. To je vše z mého závěrečného slova, děkuji.
Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové. Počet přítomných se ustálil, ti, které jsem požádal, aby diskuze vedli mimo sál, se vrátili. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Sněmovna vyslovila souhlas se stažením vašeho pozměňovacího návrhu.
My do toho zákona současně dáváme, co má jeden soukromý subjekt posílat druhému soukromému subjektu jedenkrát měsíčně. Tak to je jasný příklad. Já jsem k tomu vystupoval v prvním, v druhém a dneska naposled ve třetím čtení. Návrh zákona tady leží od července 2014, jsme v září 2015, tak opětovné projednání ve výboru to určitě snese z hlediska času. Já mám konkrétní dotaz na paní ministryni. Když to projde, zákon bude nejenom platný, ale i účinný - zůstane stejná cena pojištění, nebo ministerstvo odhaduje, že se zvýší cena pojištění? Ti spotřebitelé, nebo ty cestovní kanceláře? Zkusme si tipnout, jestli se zdraží zájezdy díky dražšímu pojištění, nebo to bude na úkor zisku. A našel jsem takovou logickou chybu ve vystoupení pana poslance Okamury. On říká - já nechci být jak v Rumunsku a v Bulharsku, já bych chtěl být jako v Německu. Neříkal. Ale já myslím, že na západ to je od České republiky. Procentuálně - nikdo, jedno procento, deset procent, dvacet procent. A za rok nebo za dva si můžeme říct, když ten zákon bude schválen, jaké byly reálné dopady. Dneska jsou to odhady těch, kteří to prosazují, i nás, kteří upozorňujeme na rizika a myslíme si, že to není dobře. Takže nic jiného. A my odhadujeme, že to budou desítky cestovních kanceláří, které nedostanou pojištění, a tudíž díky státu nebudou moci podnikat v této oblasti. Protože to se fajn ukazuje na ty druhé - to jsou ti, kteří se nechovají slušně, ti je třeba, aby měli pojištění. Pokud vládní většina to přijme, je to taky legitimní.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Budeme pokračovat faktickými poznámkami - faktickou poznámkou pana poslance Václava Horáčka a poté pana poslance Tomia Okamury.
Děkuji, pane předsedající. Pan Okamura tady říkal, že nedostal žádnou písemnou interpelaci od pojišťoven. Já musím říct, že na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj - a nemůže to zapřít žádný kolega, který tam byl - byli zástupci pojišťoven, byli zástupci České bankovní asociace. A to je přece signál, který je nebezpečný. Tak prosím vás, ještě bych chtěl upozornit, že já jsem nedostal také žádný dopis nebo mail, takže v tomto jsem v jednom pytli s panem Okamurou, takže nemám žádné zájmy. Ale prosím vás, tohle je přece signál, který mělo vyhodnotit ministerstvo a mělo se k tomu nějak postavit. Děkuji.
Takže to je velká úleva pro všechny cestovky, že celý rok cestovka, co má sto milionů obrat, tak dva miliony nemusí mít na účtu pojišťoven. Bylo to výměnou za to, že se dávají ty pravidelnější reporty. To vy tady zase zamlčujete, a přitom vy to určitě moc dobře víte, jak vás tak znám. Dál - bezlimitní plnění. To je zase takový populistický název. Je to plnění všech oprávněných nároků klienta. Takže neříkejme bezlimitní jako nekonečno. To je plnění, že musí plnit všechny oprávněné nároky klienta. A to snad chceme každý, ne? A je to úplně normální. Protože občas někdo z přátel si ode mě nechá zařídit nějakou cestu někam... Z mých přátel v řádu jednotek, takže platím to základní pojištění v té nejnižší částce.
Pane kolego, uplynul čas k faktické poznámce.
Sněmovna to schválila. Tomu já nerozumím.
Dobře.
My máme rozdaný schválený pořad jednání v papírové podobě.
Pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a uvedl nám jednotlivé body našich volebních částí.
Dámy a pánové, kolegové, dobré odpoledne. Beru to i jako nějakou zkušenost pro sebe do budoucna. Já se teď pokusím být maximálně stručný. Bod číslo 193 je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Kontrolní radu má na starosti ve své gesci výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ještě připomenu, že pokud kandidáti budou úspěšní, tak předseda Poslanecké sněmovny na základě usnesení pošle dopis novým členům a jim začíná čtyřleté funkční období dnem přijetí usnesení Poslanecké sněmovny o jejich jmenování.
Ano, otevírám rozpravu. Nikoho nemám písemně přihlášeného. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Historie byla stejná. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do komise doručil návrhy dne 19. května a komise dne 26. května přijala usnesení číslo 116, které vám přečtu. I v tomto případě zvláštní zákon neurčuje způsob volby. Pane předsedo, i zde prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o navrženém způsobu volby.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zahajuji bod číslo Ne.
Děkuji. Je to třetí bod z této série, číslo 195, návrh na volbu člena Rady České televize. My jsme ve volebním výboru na veřejném slyšení vyslechli 52 kandidátů, z nichž jsme potom vybrali zákonný trojnásobek, tedy 15 kandidátů, volební komisi a Poslanecké sněmovně. My jsme vám ho pro jistotu rozdali na stoly, abychom vám to oprášili. Připomenu, že je to usnesení číslo 117, kde volební výbor k dnešku k této volbě postupuje Sněmovně tyto tři kandidáty: Václava Cílka, Martina Doktora a Zdeňka Šarapatku.
Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 174 pro 136, proti nikdo. I tato volba bude tajná.
A teď se pracuje na tom, aby se to přesně rozpracovalo, přesně podle modelů nejvyspělejších západoevropských zemí. Takže je to ta cesta, kterou začali Slováci. Tam to funguje. Abychom měli přehled, které jsou ty zbylé dvě, tak je to Rumunsko a Bulharsko. A ve všech západoevropských zemích i zemích střední Evropy je více forem zajištění ukotveno v zákoně než jedno. Je to Rumunsko, Bulharsko a Česká republika. Tak to snad ne. Pojďme se posunovat opravdu na západ. A znova říkám: podporuji návrh koaliční, podporuji návrh této vlády. Takže pozor. A úplně závěrem. V podstatě pojišťovny jediné, co nám řekly, je, ne že nebudou pojišťovat, ale zjišťují u nás, zdali budou cestovní kanceláře eventuálně ochotny nadále skládat třeba smluvní spoluúčast ve stejné výši jako dosud. A je úplně jedno, jestli je to v zákoně, nebo ne, protože je to smluvní vztah. A když tady už strašíme tím, že některé pojišťovny nebudou pojišťovat cestovní kanceláře, no tak nebudou pojišťovat ty nesolidní, respektive ty, které mají špatné hospodaření. Vy jste to tady zpaušalizovali, že pojišťovny... Ano, i dnes se stává na základě stávajícího zákona, že pojišťovny cestovní kancelář nepojistí. Bude to i do budoucna. To je přeci zcela v pořádku a opět to směřuje k té ochraně spotřebitele. Znova bych chtěl zdůraznit, že vznikají nové cestovní kanceláře a jsou pojišťovány. Stávají se našimi novými členy. To je přeci normální běh. A výsledkem je ochrana spotřebitele. A zcela podporuji návrh vládní koalice.
Děkuji.
Jenom řeknu jednu z věcí, budu reagovat. Ochrana spotřebitele. A podle zákona může prodávat cestovní kancelář zájezdy jenom ta, která je pojištěna.
Nyní s faktickou pan poslanec Urban.
Na mě to dělá jenom jeden dojem, že ani jedné té asociaci, které se tady hádají tak trochu přes mikrofony, opravdu, ale opravdu nejde o toho spotřebitele, o toho zákazníka, ale o nějaké mocenské posílení v rámci tohoto zákona. A když už tedy mám slovo, tak já bych určitě nepodporoval názory ani jedné asociace, ale podporoval bych ten vládní návrh.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jak to, že mi to nikdo neřekl? Když my jsme... To jsou oficiální materiály, které byly, prostřednictvím pana předsedajícího říkám panu poslanci Urbanovi, oficiálně projednávány v kuloárech na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tam jsme se všemi diskutovali - jak se zástupci pojišťoven, tak se zástupci asociací. Všechno bylo otevřené a každý mohl být součástí té debaty.
Tím jsme vyčerpali přihlášky do rozpravy ve třetím čtení. Ještě vidím pana poslance Marka Černocha z místa. Že já jsem neukončil rozpravu! Dobře, vyhovím vám.
O Slovensku jste tady slyšeli, že tam to příliš nefunguje. Paní ministryně to dobře ví. A tohle je lobbistický návrh. Protože to je soukromý bankovní sektor a soukromé cestovní kanceláře. Asi ano! Tak to ale nazvěte správnými jmény, protože to, jaké podmínky dáváte cestovním kancelářím, říká, že zdražujete cestování našich lidí. No to musí být nadšením bez sebe - a vy mu tady budete tleskat. OK, tak to aspoň, abyste to věděli, tak vám to říkám. Například: Novela zákona obsahuje požadavek na plnění ze strany subjektu poskytující záruku nejen ve výši zákonem stanoveného limitu, ale v případě větší škody i nad tuto částku. Pojišťovny dosud provozující pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku s limitem dle zákona již pojištěným cestovním kancelářím písemně sdělují, že za takových podmínek nebudou moc pojišťovat a že smlouvy vypovědí. Představenstvo Asociace cestovních kanceláří České republiky je hluboce přesvědčeno, že jde o vážný úmysl. Snahu začít třídit uvnitř toho trhu. Pro tohle ruku zvednout nemůžeme.
Já jsem panu poslanci Bendlovi vůbec nerozuměl, protože to tady pomotal. A to není pojištěné ze zákona. Takže mne se to netýká, jenom pro vaši informaci. Takže já za sebe nelobbuji ani proti mně nelobbuji. Já jsem ve vedení profesního svazu a samozřejmě se cestovnímu ruchu odborně věnuji. A není potřeba přijímat jakoukoli novelu. Takže mi tady nepodsouvejte zase nějaké neodborné výmysly, že se tady snad někdo za něco lobbuje. Kdyby to byl pouze pohled sobeckých podnikatelů, tak současný stav je úplně v pořádku.
Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, vážená paní předsedající. Mně jde o to, že když se bavíme o pojištění cestovních kanceláří, vůbec o tom nepochybuji, že ten návrh je správný. V podstatě mi jde o to, abychom neuvolnili prostor toho, co ohrožuje toho spotřebitele. A to je cestovní agentura. Protože berte to, že se na to dívám pouze z pohledu práva.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.
A my velmi často říkáme, že tato vláda komplikuje život podnikatelům, a mnozí kolegové a kolegyně se rozčilují, že to není pravda. Tak tady máte jasný příklad, kdy se vláda snaží zkomplikovat podnikatelům, v tomto případě v cestovním ruchu, situaci. Vláda navrhuje, aby cestovní kanceláře měly nějaké povinnosti, které ale nemají plnit u státu, ale u jiného soukromého subjektu. A co má udělat cestovní kancelář, když ji pojišťovna nepojistí?
Nemyslím si, že to máme svěřovat Senátu.
Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Okamuru.
Takže na to nezapomeňme, proč jsme to tady dělali.